Ale samozřejmě jde i o zdravotnictví. Vůbec to není jenom věc samotných důchodů. Děkuji za pozornost.
Já si toho vážím, že je možné vést debatu. A pokusím se samozřejmě, abychom to stihli dneska dohlasovat. Každopádně chtěl jsem upozornit, že těch 18,6 miliardy, tam se vede totiž spor o to, že to byly nějaké jednorázové peníze, které nebyly v rozpočtu v roce 2018, takže tam je jednorázový nárůst příjmů. A my máme za to, že takovéto jednorázové příjmy je lepší používat skutečně účelově vázaně, na což byly původně zamýšleny, to znamená především na výstavbu infrastruktury, odstraňování starých ekologických zátěží a případně na řešení problémů důchodového systému. A tady se prostě jednorázově zvedl příjem státního rozpočtu. A podle nás by se s nimi mělo nakládat jako s jednorázovým příjmem.
Pan poslanec Munzar - faktická poznámka, pro tuto chvíli poslední.
Nicméně chtěl jsem se vyjádřit ke dvěma věcem v rámci času, který mám, které tady řekla. První věc je to srovnání zadlužení v době ekonomického růstu, a porovnávat to s hypotékou, když roste HDP. No, to srovnání, paní ministryně, kulhá na obě nohy. Je to, jako kdybyste v životě... vám zaměstnavatel, paní ministryně, zvýšil plat, a přesto vám rostly výdaje víc, než vám rostlo zvýšení platu, takže byste se museli zadlužovat na to, že jdete do restaurace, na vaše životní náklady. To je první věc. Ano, je pravdou, že když byl deficit v rámci důchodového účtu, tak se využívaly tyto jednorázové příjmy na dorovnání deficitu. Ale minulý rok jsme přece byli v úplně jiné situaci. Nebyl deficit důchodového účtu. Byl přebytek. A teď nám chybí! Teď nám v letošním roce chybí! To je druhá věc. A třetí věc, když mám ještě čas, tak jste mluvila o zadlužení a znovu jste mluvila o relativním vyjádření. Ale vy jste - vaše vláda - skutečně nepřispěli ani korunou ke snížení celkového objemu státního dluhu. A díky tomu, že byla celosvětová ekonomická konjunktura a prosperita, tak se vám to... v relativním poměru to vypadá jako snížení.
Nikoho v sále nevidím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které je přihlášen nejprve pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tu načtu to usnesení, které jsem představoval již v obecné rozpravě. Jde o doplnění těchto čtyř bodů. Prosím, abychom je hlasovali samostatně. konstatuje, že řízení veřejných výdajů je nepřehledné především z důvodů nejednotnosti dílčích závěrečných účtů jednotlivých kapitol, a žádá vládu k sjednocení podkladů v příštích letech; b. upozorňuje, že chybějící manažerský pohled na veřejné výdaje podkopává důvěru v racionální řízení veřejných výdajů; c. připomíná, že poměr kapitálových výdajů vůči celkovým výdajům státního rozpočtu zůstává nízký i přes dílčí zlepšení v minulých letech; d. vyzývá vládu k urychlenému řešení závislosti příjmů veřejných rozpočtů na zdanění práce." Děkuji za podporu těchto návrhů.
Děkuji za slovo. Děkuji za podporu.
Děkuji. Ještě v rámci obecné rozpravy se hlásil pan poslanec Černohorský.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Ptám se, zda ještě někdo do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím.
Pan ministr zahraničí Tomáš Petříček se ještě chystá k dodatečné odpovědi. Prosím, pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, je pravdou, že Čínská lidová republika přijala legislativu, která výrazně narušuje autonomii Hongkongu a také ten známý princip, který je vyjádřen mottem "jedna země - dva systémy". Nicméně k těm dotazům, které pan poslanec Lipavský vznáší. A já bych zde za prvé požádal, abychom rozlišovali mezi zadržením a vydáním. A za druhé, Česká republika si vyhrazuje právo posoudit, jestli tady není politická motivace pro žádost o vydání konkrétní osoby. Takže bych poprosil, abychom rozlišovali mezi zadržením a vydáním konkrétní osoby. Takže bychom museli vypovědět i všechny tyto smlouvy, abychom nebyli vázáni tím, že bychom měli toto řízení u nás řešit.
Pan poslanec Lipavský se ještě dále hlásí do rozpravy.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Takže tyto nedemokratické státy samozřejmě využívají různé praktiky. Protože přiznejme si, pan Simon Cheng je mediálně známá osoba, protože je jeden z prvních, který byl vyšetřován podle toho bezpečnostního zákona. Takže mou motivací je, aby Česká republika byla bezpečnou zemí pro lidi, kteří bojují na celém světě za lidská práva.
Pan ministr ještě je připraven k odpovědi. Prosím, pane ministře, máte slovo.
A já mám také kamarády v Hongkongu. A v tomto směru já bych chtěl skutečně i pana kolegu Lipavského vyzvat - Česká republika je právní stát. Za prvé, Česká republika je bezpečná, jsme právní stát. Za druhé, naše dohoda s Hongkongem jasně ošetřuje, že nebudeme vydávat osoby, které by byly vyžádány na základě politických důvodů. A v neposlední řadě by to pro Českou republiku znamenalo, že sama nebude mít možnost žádat o vydání osob, které jsou trestně stíhány v České republice a nacházejí se v Hongkongu. A myslím, že není v našem zájmu z Hongkongu dělat nějaký bezpečný ráj pro české zločince.
Dovolím si tři poznámky. Není to tak, že bych nepovažoval české úřady, že by nepracovaly, že by díky jejich práci Česká republika nebyla právním státem. Kritizuji to právní prostředí, tak je to myšleno. Samozřejmě právo má nějakou možnost širšího výkladu. Mně přijde jako velmi zarážející, že hnutí ANO, které má vládní většinu, tady nemá ani jednoho ministra, celá řada interpelací na ně propadla. A to je všechno.
Pane poslanče, co navrhujete?
Ono je to téma spíše na paní ministryni práce a sociálních věcí. Ta témata jsou určitě velmi zásadní. Sociální služby - snad bych jenom zareagovala. Myslím si, že to není málo. Takže já se spíše ptám, kde ty peníze jsou, a chci věřit, že jsou investovány smysluplně. To jsou peníze státního rozpočtu a tam patří. A vždycky se tam převáděly. Jenomže on byl tři roky pozitivní, přebytkový, tak se budou převádět. A patřilo to do státního rozpočtu, patřilo to tam, aby o tom rozhodovala tato Poslanecká sněmovna. A já vždycky připomínám, škoda, že ti kritici se neozvali v době, kdy na těch účtech leželo 250 a více mld. Ty se dokonce převáděly mimo rozhodovací pravomoc této Poslanecké sněmovny. Efektivita veřejného sektoru. To slyším taky pořád dokola. Dneska jste to potvrdili a děkuji za to. Byli to učitelé, byli to policisté, byli to hasiči. Mám ho tady, omlouvám se. Zejména vidíte, že jsou to učitelé, přes 37 tisíc. Vždy se dluh poměřuje k HDP, protože to odráží daňovou kapacitu. Takže já chci zdůraznit, že od roku 2013 - mám to tady, rychle mi to kolegyně vytiskla - poklesl dluh o více než 10 procentních bodů. Proč? Tak to asi nebude tak jednoduché, když se to pravicovým vládám předtím nedařilo. Zřejmě asi ne. Víte, když řeknete prošustrovali, tak musíte říct, co konkrétně tím prošustrováním myslíte. A neříkejte mi, že to byly provozní výdaje, protože to fakt neberu. Tam prostě ty desítky miliard nenaškrtáte. Mám to na Facebooku nebo twitterovém účtu. Celé veřejné finance byly v přebytku. A já jsem ráda. V té době. Chci jenom připomenout, že hodnotíme plnění státního závěrečného účtu rozpočtu, který byl schválen touto Poslaneckou sněmovnou, takže v tuto chvíli je to debata zase zpátky o tom rozpočtu.
Můžeme se tady handrkovat o to, kdo nedorazil, kdo dorazil, ale to, co si myslím, že potřebujeme, pokud má mít institut písemných interpelací smysl, je, aby tady byli zodpovědní ministři.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pěkné dopoledne. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 490, což jsou ústní interpelace. Samozřejmě se ptám, zda má někdo z poslankyň a poslanců zájem vystoupit k pořadu schůze.
To hlasování, že se nebudeme zabývat interpelací těch poslanců, kteří interpelovali, a ministři se sem nedostavili, se stalo historicky opravdu poprvé. Já to považuji za hrubé porušení zákona o jednacím řádu a trvám na tom, abychom se s tím vypořádali jednáním mezi politickým grémiem a předsedou vlády a případně ministry, kteří tady nebyli. Nezlobte se na mě, tohle se stalo opravdu poprvé!
Věřím, že návrhy na změnu dalšího jednání mohou počkat.
Ano, pane předsedo.
Na základě dohody s předsedou Poslanecké sněmovny nechť tedy doběhnou návrhy na změnu pořadu schůze, odhlasuje se případně změna pořadu nebo doplnění pořadu schůze a poté před otevřením prvního bodu požádám o přestávku 20 minut, kterou žádám předsedu Sněmovny, aby svolal.
Ano, rozumím. Takže ještě jednou - je někdo, kdo se hlásí k pořadu schůze?
V tom případě bych prosil politické grémium, abychom se bezprostředně sešli v místnosti 120, v prostorách předsedy Sněmovny.
Vedle toho se pak dá ukázat tenhle přístup i na konkrétních zjištěních Nejvyššího kontrolního úřadu. A poslední věc, kterou bych takhle obecně vypíchla, než zmíním jako příklad právě ta zjištění NKÚ, tak jedna věc, kterou vláda může snadno udělat, je dát legislativní podklad k několika jasně chybějícím oblastem. Já zmíním to, čemu se věnuji, ale co má velký přesah právě do pracovního trhu, a sice zákon o sociálním podnikání. Zákon, který by přiznal, že je nějaká skupina lidí, která nemá šanci být zaměstnána bez podpory z důvodu různých komplexních znevýhodněn a který by řekl: plánujeme takové a takové efektivní využití peněz daňových poplatníků, protože to dává smysl, i nejenom z lidského, ale i z ekonomického hlediska. Nebo dám ještě druhý příklad. Péče o malé děti, dětské skupiny. Je naprosto jasně spočítáno, když stát podpoří takové kapacity péče o malé děti, aby každý rodič, který do té práce jít chce, který na menší úvazek od nízkého věku dětí chce být zaměstnán, aby mohl, tak se to státu ještě ten rok vrátí. Vrátí se to na odvodech, vrátí se to na té ekonomické aktivitě. Ale zase, tenhle cíl, cíl zajistit, aby každý rodič malých dětí, který chce sehnat rozumnou, cenově dostupnou péči o své dítě, mohl, tak tenhle cíl nemáme stanoven a nenaplňujeme ho. A abych odcitovala ten Nejvyšší kontrolní úřad, tak je to právě navázáno na to, co jsem říkala třeba o tom chybějícím zákonu o sociálním podnikání. Zase tam byl jaksi vliv NKÚ, až v průběhu kontroly se tohle změnilo. Znova připomínám, jedná se o téměř půl miliardy korun. Proč to cituji? Protože takhle to naše republika dělá obecně. Není to jenom záležitost tohoto konkrétního programu. A ještě jedna věta z té výroční zprávy. NKÚ jasně upozorňuje, že naše nastavení systému sociálních služeb je neudržitelné, pokud nezohledníme stárnutí obyvatel - demografický vývoj. Jaké druhy péče jsou ekonomicky udržitelnější. Státní závěrečný účet je účet, který stát skládá, jak se to daří. Já bych si přála, aby až tady budeme příště, alespoň některé cíle byly pojmenované a na to navázané ty měřitelné výsledky. Nemám problém s tím, abychom si říkali, že ne vše se podaří. Prostě bude to určitě stejné jako u jiných zemí, které přešly na takový způsob řízení. Bude to nějakým způsobem drhnout a bude to vývoj. Ale určitě to bude užitečnější než si říkat, která kolonka v té státní zprávě, v tom návrhu státního závěrečného účtu, vzrostla a která poklesla. Mnohem užitečnější bude vědět, jakou hodnotu lidé za své peníze dostávají a jak efektivní náš stát je v zajišťování těch různých základních služeb.
Děkuji za slovo. Ta struktura státního závěrečného účtu je taková byrokratická a nic neříkající. A v té kapitole se dočtu opravdu hodně věcí o policistech, hasičích. Je to drtivá většina výdajů. A to je velmi neflexibilní a vede to přesně k tomu, že nemáme měřitelné cíle, neřešíme reálné problémy a kromě těch úplně největších čísel nejsme schopni nic řešit. Já bych se rád věnoval digitalizaci státní správy, kde ta situace je poměrně tristní. Ale na kvalitě služeb státu to prostě není znát. Ano, je velmi málo služeb, které se povedly. A ony už často byly zastaralé v momentě spuštění. Těch prosím máme přes 8 tisíc. Zde je asi jasné, že bychom se měli soustředit na jejich použitelnost, propojenost, logičnost. A že pokud jich máme 8 tisíc, tak tam musí docházet k neuvěřitelným duplicitám. To jsou věci, které se musí odstraňovat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem jednání. Já jenom připomenu dohodu poslaneckých klubů. První bod, kterým se máme zabývat, je tedy už ohlášený bod Protože zde nemáme v tuto chvíli ani paní ministryni, ani žádného člena vlády ... Tak budeme tedy moci pokračovat. Paní ministryně, tedy navrhovatelky, se ptám, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Tedy otevírám rozpravu. Prosím, máte slovo.
Já jsem chtěl požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu pod písmenem I, který se týká blokování webových stránek. Respektive můj návrh je zrušit pravomoc Ministerstva financí nařizovat providerům, které webové stránky mají blokovat v oblasti loterií. Je to návrh, který já jsem se pokoušel zrušit přes Ústavní soud, bohužel neúspěšně. Tu stížnost podepsali poslanci z celé řady poslaneckých klubů, ať už KSČM, hnutí ANO a samozřejmě Piráti, ODS, TOP 09 a další. Je to prostě dlouhodobě špatně z hlediska svobody slova. Protože obejít ten seznam je úplně triviální záležitost. A myslím, že je to prostě nadbytečná věc v tom zákoně, která současně není správná a je řešitelná jinak přes blokaci plateb.
Má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě?
Jestli by nebylo jistější, a protože majitelem sochy pochopitelně je územní samospráva, nikoliv stát, zda by nebylo jistější tuto sochu jaksi odkoupit a v rámci státního majetku tedy už bychom mohli rozhodovat s daleko větší mírou svobody. Existují úvahy, že by to třeba mohlo učinit Ministerstvo obrany a instalovat to na nějakém svém pozemku. To je jaksi jeden problém. A to upřímně řečeno ve věci, která má spíše politickou dimenzi, což nelze zrovna považovat za oblast, kde by se mělo harašit těmito zbraněmi. Já jsem se ptal, jestli na toto bylo z české strany reagováno. Samozřejmě bylo, bohužel bez explicitní reakce ruské strany. Z toho lze dedukovat, že tedy ta komunikace není zrovna na dobré úrovni. Není to nástroj zamini, tudíž jakou by měla mít tato skupina agendu, jaký by měla mít smysl a jaké jsou od toho očekávány efekty.
A jsem rád, že ve Sněmovně toto téma pravidelně je tématem jednání s členy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Ale je pravdou, že naše vztahy s Ruskou federací nejsou ideální, jsou ve špatném stavu. Pan poslanec Dolejš se tázal na dvě otázky ohledně sporů kolem sochy maršála Koněva a nepřípustnosti stíhání municipálních politiků z Prahy. Já bych začal tedy od té druhé. A samozřejmě situaci dále sledujeme. My jsme se touto cestou rozhodli vykročit. Konzultace zaštiťuje Ministerstvo zahraničních věcí, vláda a ta pověřila zkušeného diplomata tím, že koordinuje přípravu české strany. A rozhodnutí vlády jasně ukazuje význam, který návratu ke standardním vztahům s Ruskem přikládáme, k tomu, že chceme nastavit normální komunikační kanály. Nicméně naše jednání s Ruskou federací musí vycházet z několika jednoduchých zásad. Za prvé je nutný vzájemný přístup na základě principu rovný s rovným. Je třeba otevřeně formulovat problémy a projevy, upřímnou snahu je řešit způsobem, který bude přijatelný pro obě strany. A konzultace by neměly být jen prostorem pro hledání sporů. Myslím, že by také měly být cestou k hledání i pozitivní agendy. A myslím, že jsme v tomto směru přesvědčeni, že i s Ruskou federací můžeme najít, nebo existují oblasti, kde pozitivní agendu máme. Podle našeho názoru je třeba konzultace využít také k diskusi o všech otázkách, které trápí obě dvě strany, které mezi našimi zeměmi nejsou vyřešeny. A určitě do toho patří i osud sochy maršála Koněva. My jsme přesvědčeni, že ruská strana toto téma bude chtít nastolit. Ale témata konzultací nemohou podle mého názoru být určována pouze jednou stranou.
Dobře, děkuji.
Já se chci pana premiéra zeptat, jakým způsobem zajišťuje, aby jeho vláda ekonomicky vyhodnocovala úspěšné projekty, které mají jasné pozitivní výsledky a mohly by do budoucna přinést střednědobé i dlouhodobé úspory. O čem konkrétně mluvím? Mě právě zajímá, jakým způsobem tento končící projekt, kde už se právě to vyhodnocování, pokud vím, událo, pan premiér využívá. Jde o to, že mělo jít o projekt pilotní, o který se pak opřeme, projekt, který nám umožní uplatňovat to provázání různých úřadů, obcí, neziskových organizací komplexně.